Já jsem si dal velkou práci, díval jsem se na různé články ústavních právníků. Je to téměř nemožné. Máme tu nějakou ochranu, máme tu nějakou legislativu, co se týče veřejného zadávání. A samozřejmě kdyby tam došlo k nějakým narušením, tak by se neúčastnil, byl by vyloučen. Ale já tady odkazuji na to, co jsem říkal, když to vracel Senát. Evropská judikatura je postavena tak, že každý by měl mít právo se hájit a doložit, že nemá konkrétní střet zájmů. Ale vy tady zavádíte plošný paušální potenciální střet zájmů, který musí být po zásluze potrestán. A nebyli jsme to my, kdo začali používat tu zkratku, je to zkratka novinářská. Ale nevymysleli si to z čisté vody ti novináři. On to opravdu je individuální akt namířený proti předsedovi hnutí ANO. Já bych v této věci rád zmínil jednu věc. V trestním právu existuje zásada, které se říká ultima ratio. Ta je přímo vtělena do trestního zákoníku. Ale tato zásada se uplatní v celé oblasti práva a i v legislativním procesu. Andrej Babiš se nemusel stát členem vlády. Je tady prostě řada otazníků, na které bych chtěl odpovědět. Jestliže panu premiérovi vadí mediální vlastnictví Andreje Babiše jako člena vlády, mohl tomu jednoduše zabránit tím, že by jej nenavrhl za člena vlády nebo jej odvolal. I o této otázce už jsem mluvil v příspěvku, když nám tisk vrátil Senát, ale pan prezident jej shrnul velice, řekl bych, přehledným způsobem a já bych rád reagoval na tu situaci, která je teď. Důsledky mohou být pro společníky naprosto likvidační. To jsou všechno legitimní otázky, které nikdo neřešil, protože jsme tento zákon přijali nadivoko v rámci druhého čtení podaných poslaneckých návrhů.
Podle mě je to správné. Je to podle mě jednoduché a skoro je mi trapné, že musím odpovídat na takovéto otázky. Vlastnické právo není absolutní, právní řád obsahuje řadu omezení vlastnického práva. Je mi líto, že kvůli tomuto musíme přijímat zákon, ale myslím si, že je to v zájmu transparentnosti politického života v tomto státě. Protože strany jsou přece regulovány zvláštním zákonem. To je prostě úplně jiný okruh subjektů. To, co předložil kolega Plíšek, se týká výběrových řízení do budoucna, tam není nic protiústavního. To je všecko! To je jednoduché. Ale vám vadí tohleto. Jak napsal Jindřich Šídlo, poslední věta, který v podstatě řekl to, co řekl pan Babiš: "Zákon o střetu zájmu je špatný, protože poškozuje moje firmy." Člen vlády by neměl vlastnit média. Ale tak to prostě je.
Eviduji několik faktických poznámek. Nejprve vystoupí pan poslanec Plzák, pak pan poslanec Vondráček a další faktické poznámky.
Pane ministře, mě to mrzí, ale já vás poslouchám velmi podrobně a pozorně, ale vy mě asi neposloucháte. Já jsem se vás ptal, jestli ten veřejný zájem je někde právně definován. To je podle vás veřejný zájem. Mě zajímá právní definice. Mně je to jedno. Ale proč či samí veřejní činitelé mohou vlastnit firmy, které mohou čerpat dotace?
Hlásíte se s přednostním právem?
Nejdříve něco pozitivního. Já mám pana ministra taky rád a fandím jeho ministerské práci. Jsem rád, že jsme se vždycky na všem domluvili. Neříkal jsem správní akt, říkal jsem právní akt. Ale právní individuální akt. To je prostě stejný případ, jako když to patří někomu. Nepovedlo se to.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Připraví se pan poslanec Hájek, po něm pan poslanec Faltýnek. Prosím.
Je v tom rozdíl. Já tady paradoxně řeknu, že to, co předvádí pan ministr Babiš, je aspoň transparentní, že to všichni víme. A teď dotaz, který jsem už položil jednou a nedostal jsem na něj odpověď.
Já určitě nechci zdržovat, ale jedná se o to, že skutečně nastaly nové skutečnosti. Takže z toho titulu je to nová věc. Samozřejmě si myslím, že naši ministři pracují. Ale teď ten nový podnět, který je, tak samozřejmě oni mají plnou agenturu práce.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Proč se nás ptá? Prostřednictvím pana předsedajícího. Proč se ptá nás? A kdy bylo privatizováno OKD? Skandálním způsobem, neuvěřitelným způsobem. Ne že se vy nás budete ptát.
A otázka mým prostřednictvím k panu kolegovi Laudátovi doputovala.
Já se přiznám, že já se neptám paní kolegyně Lorencové. Proč nekonají? Já jenom říkám, proč nekonáte. Co to předvádíte jako národu? Tady předvádíte nějaké prostocviky. Proč nepracují? Já se neobracím na nepřítomné ministry. A když je to tak důležité, proč tady nesedí? Byl tady vyzván vaším poslancem ministr Pelikán. Majetkové věci má Babiš. Tak proč nic nedělají? Tak ať začnou konat. Tak jako sorry. Je to úplně stejné, kdybych já řekl, že vy teď nesete odpovědnost za to, co se děje v dopravním stavitelství.
Zejména ve faktických poznámkách ať neřešíme dopravu. Budeme ji řešit příště. Nyní přednostní právo pana zpravodaje - pan kolega Marek Černoch. Připraví se kolegyně Halíková. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vůbec se jim nedivím, protože tahle fraška, která fakt trvá desítky let a nemá vlastně konce. Je za to někdo zodpovědný? Jsou tady kolegové, kteří byli u policie. Vám se musí otvírat kudla v kapse, pánové a dámy. Minulá vláda padla, protože tam vletěla policie. Rozprášili to kvůli kabelkám. Tady se jedná o desítky miliard, a nic se neděje. Nic se neděje. Můžou za to ti, nebo ti, nebo... Jde na jedné straně o lidi a na druhé straně o nějakou spravedlnost. Ne o peníze, ale o spravedlnost. Je to opravdu tak strašně složité pochopit? Vždyť se opravdu desítky let nic neděje. Udělejte, nebo udělejme něco. Ale nějakým způsobem by se to řešit z mého pohledu prostě mělo, protože jinak jestliže se dále nebude nic dít, přijdou horníci, přijdou před úřad vlády. Zavoláte na ně policii? Divíte se těm lidem? My jsme tam byli. Jak bude horník ajťákem? A nejedná se jenom o Ostravsko. Kauz je spousta. Aby se pomohlo lidem. A aby se pomohlo spravedlnosti.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Černoch. Toto není zneužití moci? Vy máte obavy z toho, že někdo zneužije svoji moc k tomu, aby prováděl lumpárny - a toto bylo co? Děkuji za pozornost.
Jenom jednu větu. Teď jsme viděli v přímém přenosu, jak se kolega Kalousek chytil do vlastní pasti. Uvedu konkrétní příklad. My jsme tady ve Sněmovně slyšeli půl roku obrovskou debatu na téma biopaliva. Mám pocit, jestli si dobře pamatuji, že kolega Kalousek hovořil o pěti miliardách pro Agrofert. Tak se podívejme, jak to vlastně dopadlo, přátelé.
Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Nejprve přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na toto hlasování. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto procedurálním návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu. Máme zhruba osm minut do projednávání pevně zařazeného bodu a tím je bod OKD. Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Pro lidi je důležitý lex Babiš. To je potřeba schválit. Rozumím sociální demokracii. Zákon o nemocenském pojištění, třetí čtení, také asi zbytečný zákon, protože lex Babiš je důležitější. Nechtěli jsme náhodou slevy pro děti? Chtěli, pokud se pamatuji. Rozumím tomu, že pro některé kolegy je to absolutní priorita. Prostě dostat Babiše z politiky ven!
Nejprve s přednostním právem je přihlášen pan předseda Sklenák a poté pan předseda Kalousek. Pouze pro pořádek říkám, že v 17 hodin máme pevně zařazený bod OKD, abyste s tím počítali ve svým projevech.
Děkuji za slovo. Pro nás jsou důležité zákony, které jsou zařazeny zítra v bloku třetích čtení stejně tak jako ty, které svítí na tabuli, o rozpočtové odpovědnosti. Ale já si myslím, že to potom svědčí spíše o obstrukčním jednání než o vůli projednávat zákony.
Děkuji.
Z mnoha vystoupení pana poslance Faltýnka bylo zřejmé, že je tím tématem více než vyčerpán, protože byl v zásadě zcela mimo téma.
Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Krátká replika na kolegu Miroslava Kalouska. Vzpomínáme si, jak jsme tady hovořili k věci u některých zákonů.
Nemáte tady náhodou v té Sněmovně většinu? Nechcete se domluvit?
Děkuji.
Pan předseda Faltýnek říká kolem služebního zákona. A ne služební zákon. Tak prosím, aby už toto nebylo nikdy řečeno. To je realita, kterou lze dohledat ve stenozáznamech.
Já vám děkuji.
Ale je to trochu pod úroveň diskuse.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Jestliže - a znovu opakuji, víte, že nejsem žádný fanoušek Andreje Babiše, ale jestliže jeho hnutí vzniklo v roce 2011, proč v té době už nebyly přijaty zákony pro to, nebo přijat zákon pro to, aby když se dostane do politiky, aby tohle vlastně nemohlo vzniknout? Tehdy bylo enormní úsilí věnováno tomu, aby se prohlasoval restituční tunel. Já budu hlasovat stejně, jako jsem hlasoval. Jakých práv se bude domáhat? Jaké budou, v jaké výši? Takže jenom ty byty měly odhadem, a to si myslím, že nijak nepřeháním, že hodnota bytu je 500 tisíc, i tehdy, jenom ty byty měly hodnotu přes 20 miliard. A prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste, pane premiére, nechal prodat ten zbytek za těch mrzkých pár miliard, 4,1 nebo kolik to bylo. Já vím, že jste tady vysvětloval, že jste navazoval na historii, kterou způsobila podle vašeho tvrzení ODS, což to vaše tehdejší vysvětlení působilo poměrně věrohodně. Ostatně sociální demokracie má zkušenosti s exekucí, kdy nerespektovala nějaké právní prostředí nebo právní výklad a dnes má problémy s Lidovým domem. Děkuji za pozornost.
Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Plzáka. Než vám udělím slovo, přečtu ještě omluvy. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, kolega Fiedler mi tady vnukl jednu myšlenku, jestli nevzniknou nějaké škody. Já jsem velmi pozorně poslouchal projev pana předsedy Faltýnka a velmi pozorně jsem poslouchal, protože ty argumenty jsem neznal, to, čím zdůvodnil pan prezident své stanovisko. A viděl jsem, že zde jeden z autorů těch kontroverzních pozměňovacích návrhů, současný ministr pro legislativu, si poznámky nedělal. Předpokládám, že tedy ty argumenty zná. To znamená, pokud ten zákon projde, v čem se prezident mýlí a v čem jsou ty argumenty liché. Jako právník, jako ministr pro legislativu, prosím vás, pane ministře, zdůvodněte mi, v čem se pan prezident mýlí. Vyvraťte jeho argumenty, a já pak možná budu jaksi chápat to, proč Sněmovna pro ten zákon hlasuje a proč si je jistá, že nevzniknou žádné škody.
Já vám také děkuji. Prosím.
Další argument, že zákon nějakým způsobem ubírá někomu právo na něco, no tak ono - pokud jste četl rozhovor s panem docentem Jelínkem, on to říká naprosto přesně. A těch argumentů je tam mnohem víc. - poslaneckého klubu ANO, kde máte podle mě závazné hlasování a musíte hlasovat proti tomuto zákonu.
Já vám děkuji.
Vznikly v určité době a dnes neodpovídají realitě současného globalizovaného světa. Já se budu zabývat otázkami lidských práv. Formálně je platná pro všech 193 současných států Organizace spojených národů.
Pokud chcete diskutovat, tak diskutujte mimo jednací sál. A pokud nepomůže tento apel, tak budu muset vyvolávat jmenovitě.
Problém vyvstává teď, v období migrační krize. Víme všichni, o čem mluvím. Ale to není jediná neřešená otázka konceptu lidských práv. Přitom je jasné pro oba uvedené problémy, že jednostranně aplikovaná a soustavně neoplácená humanita vede k rozmělnění tradičních hodnot, což může přinést destrukci celého státního i evropského systému. Doba přinesla i další výzvy, na které je třeba reagovat, s tím, že se to dotkne ústavních práv. Jsou to otázky vztahu osobního a veřejného zájmu, otázky bezpečnosti, kybernetických hrozeb.